Ještě jednou chci upozornit, že pomáháme firmám, živnostníkům, zaměstnancům, rodinám s dětmi, prostě všem. Jsou to lidé, kteří celý život dřeli, vybudovali naši ekonomiku, přenechali nám naši zemi ve velmi dobrém stavu, a dnes naprostá většina z nich nedosáhne ani na tu pětistovku denně. Pokud dnes pomůžete schválit jednorázový příspěvek, Senát by mohl návrh zákona projednat v polovině listopadu. Zákon musí být ve Sbírce do konce listopadu, aby Česká správa sociálního zabezpečení příspěvek dokázala odbavit a senioři měli peníze v první polovině prosince. Proto je velmi důležité ten návrh zákona schválit již dnes. Do konce volebního období bychom rádi v souladu s programovým prohlášením vlády posunuli spravedlivou důchodovou reformu. Důležité však je, aby se na takto zásadní předloze shodli zákonodárci napříč politickým spektrem. Pravice i levice musí v tomto případě táhnout za jeden provaz a najít řešení, která skutečně pomohou. Proto je důchodová reforma důležitá a v tento moment je z pozice Ministerstva práce a sociálních věcí připravena. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás požádala o podporu tohoto návrhu zákona.
Dodatečně přišla omluva. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. To ale přece systémově bídnou situaci důchodců neřeší. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod, samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Důchodci jsou pak na valorizaci závislí a jsou pak vděční za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra, protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Jenže to by se pak vládní politici nemohli pyšnit, že jim přidali. Důchod není nějaký bonus, ale je to pro drtivou většinu příjemců v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, která bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku.
Pojďme k tomu podstatnému. Pojďme k tomu, jak se postavit k návrhu na prodloužení stavu nouze. My si uvědomujeme potřebu prodloužení nouzového stavu, a to zejména s ohledem na stav v českých nemocnicích a na to, že budou čelit unikátnímu náporu pacientů s vážnými komplikacemi. A uvědomujeme si, že k tomu, aby jim bylo možné efektivně pomáhat, bude potřeba prodloužit nouzový stav pro to, aby bylo možné zapojit armádu, studenty a případně další dobrovolníky. Tedy projednávání všech dalších opatření před jejich zavedením s opozicí v celé Poslanecké sněmovně. Dva zcela konkrétní body, které se pak promítají do návrhu našich usnesení. Chceme otevřenou komunikaci, podložené odhady dalšího vývoje a epidemiologické modely. Chceme toho přesně tak, abychom dokázali bránit nesmyslům a doplnit je o další argumenty a o další dobrá řešení. Jsme připraveni se opakovaně scházet. Prodloužení nouzového stavu pokládáme za velmi vážnou věc a jsme přesvědčeni, že si zaslouží kratší intervaly pro vyhodnocení nezbytnosti dalšího prodlužování. I v téhle situaci spatřujeme problematický údaj o 180 tisících aktuálně nakažených, a to číslo samozřejmě roste dál, ale nezohledňuje se také významný počet těch, kteří se uzdravili. I tohle pokládáme za důležité pro správné vyhodnocování toho stavu. Důvody pro to usnesení jsme uvedli. Pokládáme opravdu za důležité, aby se rozhodovalo v kratších intervalech, na základě aktuálních výhledů, na základě racionálních argumentů. Pokud by neprošlo toto usnesení, tak si dovolujeme dokonce navrhnout další: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s prodloužením nouzového stavu na celém území České republiky do 20. listopadu. Tedy prodloužení o tři neděle. Teď zbývající společná usnesení jako výzva adresovaná vládě: Dále: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky, aby pro případné další jednání o prodloužení nového stavu připravila zhodnocení provedených opatření, předpovědi dalšího vývoje a realistické epidemiologické modely. Dále: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby připravila a představila veřejnosti plán uvolňování opatření pro různé scénáře vývoje epidemiologické situace. A dále: Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby učinila následující kroky v oblasti vzdělávání, tedy aby konkrétně Děkuji mnohokrát za pozornost. Míří do budoucna, míří ke zvládnutí té stávající krize. V žádném případě tu nezaznívala kritika pro kritiku. Jsou to konkrétní, věcné body, které by umožnily situaci vládnout lépe.
Děkuji panu poslanci Kupkovi. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Víta Kaňkovského, připraví se Václav Klaus.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se také zapojil do diskuse k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu a doplnil tak stanovisko předsedy našeho poslaneckého klubu Jana Bartoška, který již vystoupil. Musím říci, že jako bytostný zdravotník se zaměřím hlavně na ty zdravotní aspekty, nebudu již tady hovořit o některých také velmi důležitých záležitostech, o kterých zde mluvili kolegové z Pirátské strany, kolega Kupka a někteří další.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, víte, já za nemravné považuji to, že společnost se nepostará o ty nejzranitelnější, o ty nejpotřebnější. A těmi jsou děti. To, aby skutečně nestrádaly. A podívejte se na statistiky. Mohu tady uvádět čísla. Pak se můžeme bavit dál. Ty děti vyrostly. Za tři roky, za x let, kdy se o tomto tématu zde u nás mluví a jinde to funguje, tak ty děti, mnozí už jsou dospělí. Jenom po tom návrhu, který já jsem předkládala na začátku tohoto funkčního období, od té doby už jsou tři roky. Se stejnými argumenty se to pořád odkládá. Ty děti skutečně vyrůstají a strádají. To vám nevadí?
Tak přeji pěkné poledne. Nyní tedy je na faktickou poznámku přihlášena paní poslankyně Tereza Hyťhová a v obecné rozpravě je přihlášen Jan Bauer. Tak, prosím.
To tady přece nikdo neřekl. Nesouhlasím s tím, co jste říkala, že... Sice ano, máte pravdu, primární je postarat se o děti. Ale není to přece primární zájem státu, ale těch rodičů, kteří ty děti mají, kteří se o ně mají řádné starat. A když už někdo má dítě, tak se má o to dítě postarat. Pak jsou situace, s tím souhlasím, kdy jsou samozřejmě matky samoživitelky v těžkých životních situacích a tak dále, ale to tady nemůžeme rozebírat, takovéhle konkrétní případy. A ještě v této době. Jaký tedy bude, jak bude vypadat rozpočet? Kolik miliard bude mít schodek, jestli byste mi to tady mohla říct. Jak je tedy propočtený váš plán, pokud to takhle máte v plánu? A nemyslím si, že bychom povinnosti rodičů měli překládat na stát. Děkuji.
Děkuji ještě jednou za udělení slova. Já samozřejmě se nebudu vyjadřovat k rozpočtu, protože s tím to nesouvisí. Já odmítám, že návrh náhradního výživného, dříve se to jmenovalo zálohované výživné, je další sociální dávka. Já chápu, že to ministerstvo napsalo do důvodové zprávy, ale tak to není. Jde o to, aby děti nestrádaly, a na tom dlužníkovi si to stát vymůže. To je celé. A kdyby to bylo tak, jak by to mělo být, kdyby soudy stanovovaly to výživné, výšku výživného skutečně podle toho, jak ten člověk může platit, tak do téhle situace se žádná rodina ani nedostane. Protože ten, komu soud stanoví výšku výživného, ten taky musí mít na to, aby ji platil. To znamená, že ji zaplatit musí.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku paní poslankyně Olga Richterová a připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová, na faktickou stále.
Ony totiž největší rozpočtové dopady jsou z toho, když vlastně není naplněný potenciál dětí. Když děti, které by mohly v budoucnosti přispívat ke všemu, co společnost potřebuje, vyrůstají v takovém stresu, chudobě a nenaplnění svých talentů, že v tom životě potom dospělém jen velice těžko mohou obstát. A tady ten návrh, co tady je, je takový nástroj, jak řešit to, že to pro naši společnost jako celek není ekonomicky výhodné, když jsou malé děti na tom blbě. Ten návrh není dokonalý. Ale paní poslankyně, zrovna u této konkrétní věci, které se věnují světoví ekonomové, udělují se za to Nobelovy ceny, že státní politika může mít velký dopad na prosperitu celé společnosti, když se nastaví správně, a když se nastaví ve prospěch rodin s malými dětmi, tak může mít dopad mnohonásobný, tak zrovna v téhle oblasti by chtěla jiný konkrétní návrh, jak vyřešit situaci, když opravdu každý měsíc rodině chybí peníze na ty nejzákladnější potřeby, aby se tam děti mohly rozvíjet. Nevím, jaké jiné řešení než toto, které má třeba i Německo. Děkuji.
Tak děkuji za slovo. Já rozumím tomu principu. Vy jste řekla: stát toto bude vymáhat teď. A to je dost zásadní. Do dnešního dne se to taky dělo. Funguje to tady, stát nějakým způsobem to vymáhá. Mě by spíš zajímal konkrétní návrh, jak se zlepší to, aby ten stát opravdu ty peníze vymohl. To by mě zajímalo. Váš návrh konkrétní tady, jakým způsobem tedy do budoucna to bude probíhat, aby toto fungovalo. Protože ta představa, co tady říkáte, je samozřejmě hezká. Ano, otec nezaplatí na dítě, je to smutná záležitost, někdo by to měl té mamince uhradit. Ale to, co jste řekla, bude to stát vymáhat, tečka, to je dost zásadní. To znamená, že to nefunguje.
Zatím poslední faktická, kterou tady mám. Tak prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Pokud nemůže, je potřeba to upravit soudním rozhodnutím. Jestli soud stanoví výši výživného, ten člověk na to musí mít. Jinak nevím, jak je možné, že ten soud to v té výši stanoví. To je podmínka číslo jedna. A já jsem o tom přesvědčena. A vsadila jsem se s paní Maxovou před třemi lety a vsázím se znovu s vámi. Ti lidé si sakra rozmyslí, jestli budou dlužit vůči státu!
Ano, děkuji, pane předsedající. Jen pro připomenutí, původní systém investičních pobídek čelil kritice, že je příliš zaměřen na podniky s nízkou přidanou hodnotou a primárně na velké podniky, proto došlo v roce 2019 k novele zákona. Jak tehdy zhodnotila důvodová zpráva tuto novelu, široká dostupnost investičních pobídek ve výrobě nemotivuje společnosti k investicím do náročnějších aktivit. A tyto výhrady k investičním pobídkám dokládá struktura společností, kterých se toto prodloužení týká. Takže je to primárně zaměřeno na velké zahraniční firmy s výrobou s nízkou přidanou hodnotou.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
Já jsem úplně nerozuměl. A musíme o tom rozhodnout hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Schválili jsme, že povedeme obecnou rozpravu.
Dnes tady máme návrh novely, kde chceme být více tolerantní k velkým zahraničním firmám, které mají získat konkurenční výhodu na úkor ostatních firem v ostatních regionech, a opakovaně se nám dostávají na druhou stranu zprávy z podnikatelského prostředí od českých firem, od českých zaměstnavatelů, po kterých Ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená vláda, požaduje vrácení a krácení kompenzační podpory z programu Antivirus za drobná administrativní pochybení a za překročení lhůt, byť jen o jeden den. Já bych s tím možná ani neměl problém, pokud by ten přístup byl, pane ministře, souměřitelný ve všech případech. Takhle, když si to dám na misky vah, tak tomu nerozumím a návrh zákona nepodpořím.
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, já musím reagovat na ... a mrzí mě, že to zaznívá ze strany představitele pravicové strany, tady říkat, že ty velké zahraniční firmy tady dostávají nabídky a to. Ta investiční pobídka platí pro všechny firmy, pro české, zahraniční, pro malé, velké. Je to svým způsobem dohoda. Vy investujte, vytvořte pracovní místa, my vám dáme daňové úlevy, respektive příspěvek na tvorbu toho pracovního místa. Je to skutečně...
Na pana kolegu Ferance vaším prostřednictvím. Možná mi nebylo v tom respirátoru dobře rozumět. Já jsem tady citoval ze zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu, jakých firem se to týká. To jsou čísla, která jsme dostali. A já jsem tady říkal, že bych tomu rozuměl, kdyby ten přístup byl ke všem stejný. Já se tady ohrazuji proti tomu, že ten přístup není stejný. Kde to je?
Prosím, máte slovo.
Jenom krátce naše stanovisko.
Chci k tomu ještě přidat jeden argument, proč bychom měli tento návrh schválit, a to pokud možno co nejrychleji. Chráněný účet má velmi, velmi, velmi důležitý cíl. Má zajistit schopnost návratu do života těch, kteří padli do dluhové pasti. A to je v této chvíli možná ještě důležitější než kdy předtím.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem to vysvětloval na ústavně-právním výboru. Vycházím-li z elementární logiky lidí, kteří nedodržují nějaká pravidla, tak ta logika zcela nevyhnutelně vede k tomu, že takový člověk nechce být odhalen. A v té chvíli ten člověk, co něco obchází, tak na sebe upozorní, doslova. Neříkám, že to vylučuji, že by někdo takový byl, že by si založil dva chráněné účty a měl pocit, jak nad tím vyzrál. Druhá věc, bankovní poplatky. Protože toto v té debatě možná zapadá. Oni jsou v exekuci a nemají účet. Protože se vyhýbají tomu systému. Druhá velká skupina je, kdo má dneska běžný účet a není zatím v exekuci. To je ta prevence, jak o tom mluvila Kateřina Valachová. Jednak si myslím, že to úplně není pravda, je potřeba také osvětu tady vést, že ti lidé také se připravují tímto o prostředky, až budou v důchodu, tím, že jsou mimo ten systém. je to skupina lidí, co má bankovní účet, ale v exekuci ještě nejsou. A mohou v ní být. To je prevence.
Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas pro poradu klubu sociální demokracie skončil.
Týká se to tedy absolutní ochrany výživného skrze chráněný účet, pokud se jedná o výživné na dítě.
Nyní pan poslanec Stanislav Grospič v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Paní navrhovatelka? Pan zpravodaj? Není tomu tak. V tom případě máme jedinou povinnost před sebou, a to je hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, tak jak navrhl pan kolega Nacher. Navrhovatelem byl kolega Nacher. Máme před sebou hlasování. Požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo
Dobrý den kolegyně a kolegové. My jsme včera na hospodářském výboru tuto otázku velmi dlouho diskutovali. A já si dovolím vám přečíst, co říká náš jednací řád o stavu legislativní nouze. Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva, svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. To znamená, že by případně nezískaly tu konkurenční výhodu od státu oproti jiným. Já se obávám, že se jedná o flagrantní případ.
Já vás přeruším, pane poslanče, a znovu požádám sněmovnu o klid. Diskutujeme o vážné ústavní věci. To znamená, jestli zákon projednávat běžným způsobem, nebo ve stavu legislativní nouze, který byl vyhlášen. A v tom případě tedy ty argumenty, které snášejí jak ti, kteří to požadují, tak ti, kteří to nepožadují, si musíme vyslechnout, abychom mohli řádně rozhodnout. Prosím ještě jednou kolegy a kolegyně o klid včetně vašich stranických kolegů.
Děkuji.
Znovu opakuji, není to ve sporu s původním návrhem, z našeho pohledu se jedná o jeho zlepšení. Tady bych taky chtěl poděkovat všem aktérům, včetně zástupců Člověka v tísni, za spolupráci.
Pak je z toho jeden papír, který zase soud nebo exekutor pošle bance.